Je to tam popsáno docela podrobně. Oba pojmy nestojí zřetelně vedle sebe, nejsou to nezbytně dvě oddělené charakteristiky, ale jde o kvalitativní pojmenování pozice materiálního skutečného majitele." Nejde o to, že by dosavadní dualistická koncepce - to je to, co nám Evropská komise vytýkala - byla ve svém základu chybná, ale o to, že další podrobnější kategorizace materiálních skutečných majitelů nemá být relevantní. Ačkoliv to není v právní úpravě ani v AML směrnici výslovně vyjádřeno, lze hovořit o jakési nevyjádřené právní domněnce, podle které kdo vlastní, platí o něm, že kontroluje, a naopak, kdo kontroluje, platí o něm, že vlastní. No, můžete kývat hlavou, jak chcete, myslím si, že je to docela srozumitelné.
Děkuji za slovo. si tam tak nějak žije ten aparát sám. Za mě to bylo tak, že dostali politické zadání, přišli s nějakými návrhy, pak jsme se hádali, pak se to někam posouvalo, a když jsme se nedohodli, tak jsem rozhodla já. Tak tomu nerozumím, protože doteď jsem žila v tom - a tak to určitě je správně - že ministr financí předkládá rozpočet. Takže jeden ministr dá takové, jeden dá onaké, ale vždycky aparát jenom respektuje politické zadání. Takže tak je to zhruba s tou paušální daní. Já ty lidi znám, volat jim nebudu, já nikoho z nich nekontaktuji, nebojte, abych si to ověřovala, ale minimálně jste musel dát zadání, ať je to rozpočtově neutrální, protože ten rozpočtový dopad je skutečně minimální, a tak přišli s touto variantou, tomu bych rozuměla. Stačí to takhle říct a já to pochopím, že jste zvolili tento složitý mechanismus, aby to bylo rozpočtově neutrální. No, myslím si, že by se dalo najít a nestálo by to o tolik víc, podle i názoru komory, tak jak to připomínkovala, že by se dalo najít prostě rozumnější řešení, a věřím, že se k tomu dostaneme. Vítám tu vaši - snad podanou ruku - uvidíme, že to na rozpočtovém výboru můžeme ještě prodiskutovat odborně a můžeme se snažit najít, samozřejmě i s vaším aparátem Ministerstva financí, najít prostě jiné řešení. Ono to totiž nebude takové průzračné. On není každý jenom v jednom typu činnosti. Tam budou kombinace, tam budou různé varianty, mohou mít jiné typy živností, mohou tam být různé jiné výdajové paušály. Především v situaci, kdy bude podnikatel vykonávat různé činnosti, u nichž je uplatňována různá výše paušální daně, nebude vůbec jednoduché výši paušálních výdajů stanovit. I malá změna příjmu z jednotlivých činností může způsobit skokovou změnu do jiného pásma, a tím výrazně jinou výši paušální daně. Ztrácí se tak původní myšlenka, na které byl systém paušální daně budován, tedy maximálně jednoduchý a administrativně nenáročný systém pro ty nejmenší podnikatele. Naopak díky více kritériím, která pro ty nejmenší podnikatele nejsou jednoduše pochopitelná, se zde buduje fakticky paralelní daňový systém, ve kterém se snadno udělá chyba. A nelze z toho důvodu vyloučit ani různá spekulativní jednání." Ještě poznámka k panu poslanci Munzarovi k tomu DPH. Já to znovu zopakuji. Možná jsem to řekla rychle v úvodu, omlouvám se. A teď nic nebrání, nic nebrání tomu - a my to podpoříme - aby se ten limit na 2 miliony zvedl. Nevím, co je na tom k smíchu, ale to nevadí. Jsem ráda, že jsem vás rozveselila.
Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, přeji hezký večer, ujímám se řízení schůze a budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.
Já vím naprosto přesně, jak jste nezákonně postupovala u DPH. Já odpovídám pravdivě na otázky novinářů, přesně tak to bylo s tím návrhem rozpočtu. Zatím je to nějaký polotovar. A nebudu vás poučovat, jaké zákony platí nebo neplatí, a nebudu zpochybňovat odborný aparát Ministerstva financí.
Takže ještě jednou děkuji a myslím si, že budeme všichni podporovat prodloužení lhůty o 30 dnů na 90 dnů. Děkuji za pozornost.
Pokud nikdo, tak tímto končím obecnou rozpravu. Máte, pane ministře, zájem o závěrečné slovo? Nikoliv. Pan zpravodaj?
Já bych chtěl ocenit, prostřednictvím předsedajícího, že paní kolegyně Peštová má hlásek jako konipásek. A jsem velmi rád, že jste se nakonec sešly a společně to řešíte, ač to vypadalo vyhroceně. A takhle by to mělo být.
Děkuji za shrnutí. A budeme se tedy nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jakožto výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu než zemědělskému? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se tedy, jestli někdo má návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Kdo je proti? Přecházíme k bodu dalšímu a to je Poprosím o klid v sále a paní ministryni o úvodní slovo.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Vláda předkládá do Poslanecké sněmovny návrh novely zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů.
Já vás přeruším, paní ministryně, a poprosím všechny v sále o klid.
Tento návrh zákona byl předložen už v minulém roce. Prodlužuje se lhůta pro předání držených regulovaných látek ke zneškodnění. Je upraven požadavek na podobu celního prohlášení dovozce fluorovaných plynů tak, aby mohlo být lépe kontrolovatelné dodržování přidělených množstevních kvót. Nově je rozlišováno, zda výkon regulovaných činností bude podmíněn certifikátem vydaným hodnotícím a certifikačním subjektem nebo povolením ze strany Ministerstva životního prostředí. Je zúžen obsah údajů informačního systému certifikovaných osob jen na nezbytně nutné údaje s cílem snížení administrativní zátěže dotčených osob. Jsou upravena některá sankční ustanovení v návaznosti na novou úpravu povinností. Děkuji vám tímto za pozornost.
Jejich cílem bylo řešit naléhavé potřeby bydlení v obcích a následně umožnit získání vlastního bydlení. Říkám, bylo to napříč politickým spektrem a dovolím si tvrdit, že to pomůže tisícům a tisícům občanů v této republice, ať budou volit kohokoliv.
Děkuji. Prosím.
I já kolegům bývalým děkuju. Já bych chtěla říct, že jsem ráda za velkou část těch věcí, které v tom daňovém minibalíčku nebo balíčku, jak jsme říkávali, je obsaženo, a dovolím si neskromně, skutečně říkám neskromně, nepatří to k mé povaze, ale tady to musím říct, že mám především na té novele zákona o dani z přidané hodnoty výrazný podíl. Pan ministr mně ho určitě ze skromnosti nepřiznal, ale to nevadí, já si ho přiznám sama. To jsou všechno pozitivní kroky. Ani o těch dílčích změnách, o kterých mluvil pan ministr, hovořit nebudu. Proto také jsme se setkávali mnohdy s tím, až to bylo úsměvné, že se ty informace k nim zejména od těchto služeb nedostávaly. Jednotlivé subjekty se tedy věnují činnosti, ve které mají komparativní výhodu, a to zvyšuje potom produkci, to má potom dopad na produkci celého národního hospodářství. A já jsem ostatně ráda, že pokračuje Ministerstvo financí i pod vedením současného ministra v našem projektu. To znamená, že alespoň v tomto bodě převládl pragmatismus, a není tady akutní potřeba rušit tento režim jenom proto, že šlo o projekt naší vlády.
Možná by ale stálo za to říct pár informací, co tento Spojený ústav jaderných výzkumů obnáší. Dnes má tento Spojený ústav zhruba 19 členů. Kromě postsovětských republik a zemí bývalého východního bloku mezi ně patří například Egypt, Kuba, Mongolsko nebo Vietnam. K výzkumným projektům využije experimentální zařízení každoročně přibližně sto českých vědeckých pracovníků, a to především v oblastech jaderné a neutronové fyziky. Ve stavu výstavby se nachází Bajkalský neutronový teleskop a experimentální zařízení NICA. Jedná se o přístrojové vybavení, které je zčásti unikátní, zčásti dostupné i jinde. Česká republika patří dodnes k nejaktivnějším členům SÚJV. CERN má mohutnější ekonomické zázemí a větší přístroje, ústav zase používá širší škálu technologií.
Ještě připomenu, že jsme v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo ze strany navrhovatele pana ministra zahraničních věcí? Je zájem o závěrečné slovo? Ze strany zpravodaje? Je zájem, ano, dobře. Pane předsedo, máte slovo. V tuto chvíli tady mám zájem o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Poprosím vás všechny, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Neobdržela jsem proti tomuto námitku dvou poslaneckých klubů ani 50 poslanců, takže si dovoluji přednést návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 229 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." V tuto chvíli zahajuji hlasování. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku? Já vám všem děkuji. Nyní si dovolím zahájit podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Je zájem? Není. Zeptám se, jestli je zájem ze strany zpravodaje? Takže nyní přikročíme k hlasování o návrhu usnesení. Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s výpovědí Dohody o zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů SÚJV." Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Projednávání tohoto návrhu zákona končím. A nyní dle schváleného programu schůze přistoupíme k bodu číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr financí Zbyněk Stanjura.
To vycházíme vstříc zejména malým podnikatelům, malým firmám, kde velmi často se účetní služby poskytují externě nebo je třeba jenom jedna nebo jeden účetní. Ale vychází to vstříc, říkám, těm poctivým tak, aby měli dostatek času na případné podání následného kontrolního hlášení. A druhá parametrická změna, snižujeme tam možné pokuty, a to až na polovinu, a to pro tři okruhy daňových poplatníků. A říkám, že je to možnost, není to povinnost. Slýchávám kritiku, jak to bude složité. No, tak složité to nebude, je to jen taková kritika pro kritiku. Odpověď je poměrně jednoduchá. Najít jednu částku by bylo buď pro jednu skupinu mimořádně nevýhodné, a tím pádem by ten systém nevyužívali, anebo mimořádně výhodné pro jinou skupinu, podle toho, kde bychom tu částku nastavili. Smyslem paušální daně není snížení daňové zátěže, ale snížení byrokratické zátěže. Tak to byrokraticky zjednodušujeme tak, aby to bylo jednodušší. Bude to stát na čestném prohlášení. Není to nic nevýhodného, není to nic nepraktického, nic nenormálního, ale ti, kteří to nemají, mohou mít ten proces prostě rychlejší a jednodušší. A poslední věc, kterou bych chtěl tady zmínit. To jsou všechny hlavní principy nebo hlavní změny navržené v zákoně o dani z příjmů. Potom novelizujeme zákon o opatření v oblasti daní v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, kde tady odstraňujeme povinnost podat daňové přiznání, pokud by vzniklo jenom z důvodu uplatnění odpočtu na dar zastupitelskému úřadu Ukrajiny. Pokud by to byl jediný důvod pro podávání daňového přiznání, tak vlastně tuto povinnost rušíme. A druhá věc, zase vyplácíme našim domácnostem, které ubytovaly ve svém bytě nebo ve svém volném bytovém prostoru ukrajinské uprchlíky, tak se nebude počítat do příjmu manžela. Těším se na debatu dnes, ale i na rozpočtovém výboru a mezi prvním a druhým čtením. Myslím, že to je naprosto jasné a nemusíme v tom hledat nic překvapivého nebo nového. Jak to, že všechny ostatní státy to mají v pohodě a tady je s tím takový právní problém? Bavíme se o tom minimálním základu, který Evropská komise posuzuje, zda ta implementace byla správně, nebo nesprávně. Tomu nemůžete věřit ani vy. Takže možná bychom tu debatu, aspoň s opozicí, mohli začít na jejich straně hřiště. Nic neudělali špatně, přesto máme blokovaných 180 miliard korun. Co je na tom chybně, to by mě docela zajímalo. To je klíčová otázka. Pokud je to dobře, tak pak ty námitky nechápu. Pokud je to špatně, tak pak ale protestujme proti té směrnici jako takové. Kde byla česká vláda v okamžiku vyjednávání? Ale převzali jsme text ze směrnice, a přesto je to podrobováno kritice. Tak pak to nemá logiku.
Děkuji. Další, kdo je přihlášen s přednostním právem - jsme v obecné rozpravě - je pan zpravodaj Radek Vondráček, takže poprosím, aby přišel k řečnickému pultu.
Tady jde právě o to, že Česká republika jde nad rámec. To jim vadilo, jim vadila ta prospěchová složka. Evropská komise je s tím v pohodě. A my jsme prostě chtěli akorát vědět, co nám tedy přesně vytýkali v tom dopise, proč tedy ten dopis nemůže být veřejný, co je tam za problém, proč nemůže být reakce veřejná. A my jsme byli informováni na těch jednáních, která se vedla s opozicí, že probíhala snad i osobní jednání, že přijel někdo z Evropské komise sem a že se s ním vedla jednání na osobní úrovni. A jak říkal pan ministr financí, když někdo platí, tak jsou to jeho pravidla. V tomto směru doporučuje Česká národní banka vznést alespoň výhrady vůči Evropské komisi s tím, že Česká republika přistupuje ke změnám zákona pod tlakem. Dále upozorňujeme, že Evropská komise si fakticky osobuje kompetence Evropského soudního dvora, když si vynucuje úpravu platného tuzemského předpisu podle svého právního názoru na obsah tohoto tuzemského předpisu bez toho, aby tady bylo relevantní soudní rozhodnutí. Ve skutečnosti však takovou kompetenci Evropská komise nemá a je jen na Evropském soudním dvoru, aby případně provedl takový přezkum. De facto tak dochází k zásahu exekutivy do působnosti moci soudní."
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, zahajuji 31. schůzi Poslanecké sněmovny. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno v předchozí 30. schůzi. Pozvánka vám byla rozeslána v úterý 28. června tohoto roku elektronickou poštou. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom jako ověřovatele určili pana poslance Stanislava Berkovce a pana poslance Toma Philippa. Není tomu tak. A my tedy budeme moci přistoupit k hlasování o ověřovatelích této schůze. Zahájila jsem hlasování. Čili konstatuji, že jsme ověřovateli 31. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Stanislava Berkovce a pana poslance Toma Philippa. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 31. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Děkuji za ztišení. Opět přivolám z předsálí. Kdo je pro? A nyní tedy přistoupíme k prvnímu bodu pořadu, kterým je Mám zde informaci, že z pověření vlády uvede předložený návrh pan ministr financí Zbyněk Stanjura, a poprosím ho, aby se rovnou ujal slova. Prosím, pane ministře.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Evropská komise zahájila řízení o porušení povinnosti pro nesprávné provedení směrnice, jinými slovy, protože jsme nesprávně implementovali směrnici. Česká republika se pokoušela vyjednat a vysvětlit svou pozici k těmto třem bodům. Zákon přináší dvě zásadní změny, které se pak promítají v několika dalších následujících paragrafech, případně přinášejí další technické zpřesnění či formulační změny. Je to opět v souladu s požadavky komise. Ono to vypadá jako formulační či technický spor, ale má to velké finanční souvislosti. Jedná se celkem o 180 miliard, nicméně v letošním roce chceme požádat o první platbu. Myslím, že jako vstupní informace to úplně stačí.
Paní předsedající, děkuji za slovo. AML směrnice, to znamená směrnice proti praní špinavých peněz, do českého právního řádu. Česká právní úprava evidence skutečných majitelů zavedla ve svém původním návrhu zákona pro určení skutečného majitele zejména kritérium finančního prospěchu, které směrnice nestanoví. Šli jsme nad rámec evropské směrnice. Šlo o tu prospěchovou složku. Je proto zvláštní, že právě tento prvek finančního prospěchu byl napřed pro Evropskou komisi nepřijatelný, nicméně podle stanoviska Ministerstva spravedlnosti jí po bilaterálních jednáních s Evropskou komisí již kritérium finančního prospěchu, přesunuté o dva paragrafy dále, nevadí. Návrh tak jde opět nad minimum směrnice, která se finančním prospěchem u skutečných majitelů vůbec nezabývá. České republice samozřejmě nic nebrání implementovat předpis přísněji, to podotýkám, abych byl fér, nicméně zatvrzelá snaha Ministerstva spravedlnosti a stávající koalice jako celku ponechat za každou cenu finanční kritérium v definici budí dojem, že hlavním cílem transpozice úpravy je především postihnout podnikání Andreje Babiše. Problematické jsou pro Evropskou komisi výjimky pro soukromoprávní právnické osoby, zvláště pak pro ty bez vztahu k veřejnoprávním korporacím. Dochází tak ke zrušení stávajících výjimek v případě soukromoprávních právnických osob, byť specifického účelu a povahy. Navrhuje se tak zrušit výjimku pro okresní a regionální komory nebo začleněná společenstva podle jiného zákona, politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, honební společenstva, společenství vlastníků jednotek. Důvodem zrušení je fakt, že výjimky pro uvedené subjekty byly ze strany Evropské komise vyhodnoceny jako nepřijatelné. Za sebe tedy mohu krátce konstatovat, že s návrhem nelze souhlasit. Snahy vládní koalice se zjevně orientují především na postižení majetku holdingu Agrofert a osoby Andreje Babiše bez ohledu na požadavky směrnice, potažmo Evropské komise samotné. I v připomínkovém řízení uvedly dotčené subjekty, že navržená legislativa je méně kvalitní než návrh původní, obsahuje vágní a nejasné pojmy a tím nepřispívá ke kvalitě legislativního prostředí. Musíme zvládnout celý legislativní proces včetně Poslanecké sněmovny, Senátu, podpisu prezidenta a publikace ve Sbírce zákonů do konce září. Zvolené znění však mělo velký potenciál vyvolat nesrozumitelnost a v konečném důsledku nejednoznačnost daného ustanovení. V extrémním případě za užití čistě jazykového výkladu vlastně spojka "zda" způsobovala, že se ustanovení zcela zbavovalo jádra své kauzality, a tedy ztrácelo smysl, jinak řečeno znělo tak, že rozhodující vliv existuje bez ohledu na to, zda je splněna jediná uvedená podmínka, tedy dovedeno ad absurdum, by rozhodující vliv byl dán vždy. Spojka "zda" se mohla stejně tak jako k vymezení alternativ právní nebo faktické skutečnosti vázat k alternativnímu vymezení například přímého nebo nepřímého působení na daný orgán, což se jevilo z hlediska jazykového jako schůdnější výklad. Účelový výklad byl zjištěn až z komunikace s předkladatelem.